Co se děje v americké administrativě, respektive jaký krok učinila včera? Vyhoštění desítky diplomatů, v uvozovkách diplomatů, také uvalení dalších sankcí na Rusko. V nedávné době vyhoštění diplomatů z Itálie a dalších zemí. To jsou ti, se kterými kooperujeme, kteří jsou jednou ze záruk naší bezpečnosti. A co o té cestě víme, je samo o sobě znepokojivé, ale co o té cestě ještě nevíme? Vláda přece slibovala, jak bude transparentní. Kolik bude mít zaplaceno? Jaká je konkrétně jeho úloha? Zjistěte si, prosím, něco o panu Dankovi. Bylo by to určitě dobré znát, když má být součástí delegace České republiky, našeho ministra, vicepremiéra. Je to cesta skutečně jenom kvůli Sputniku? Myslím si, že nejenom my, vláda, která o tom nerozhodla, alespoň tak to tvrdí, bychom měli mít ty informace. V posledních týdnech skvělý příklad, přesně, jakou cestou se nevydávat. Tisíce vakcín ležících na skladě, konec premiéra, konec ministra zdravotnictví, vakcína, která není transparentní ani u nich, jak byla přesně zaplacena, kolik stála, jaké jsou smluvní podmínky. A jestli tak činí pan Hamáček na vlastní pěst, bez mandátu vlády, tak se ptám poslanců hnutí ANO: Vám to nevadí? Vám to přijde v pořádku? O jakých cestách ještě tedy nevíme, které tímhle způsobem proběhly? Mně se nechce věřit, že byste toho byli schopni a ochotni. A i poslanci za ČSSD by mě zajímalo, jestli s touto cestou jsou srozuměni a souhlasí. Ano, projevíte to hlasováním. Kolegové už se na něj evidentně těší, ale myslím, že byste si měli být vědomi toho, že tady vytváříte velmi nebezpečnou situaci. A pan vicepremiér má hodně co zodpovídat, nejenom nám v opozici, veřejnosti, ale vlastně i vám. Proto prosím podpořte ten bod. Proto to je také navrhováno zařadit až jako bod druhý, takže výmluvy toho typu, že bychom nestihli důležitou agendu dneška, opravdu neobstojí. Zamyslete se nad tím, jakou historickou úlohu tím můžete sehrát.
Kdo je proti? Paní ministryně je zkrátka na cestě a měla by se objevit. Takže pan poslanec bude pokračovat. Tak, máte slovo. Tak, už začalo jednání. Prosím.
Já jsem už téměř skončil, nicméně protože ta přestávka byla poměrně výživná a vyvolala řadu reakcí, tak jsem si uvědomil, že lidé nejen v tom přímém přenosu, ale zřejmě ani tady ve Sněmovně neposlouchali a nepochopili, co jsem se snažil říct. Jedna mi napsala: "To, co jste prohlásil, je největší svinstvo, co jste mohl říct. Já jakožto žena mám právo na to, mít dítě. Ale pochopitelně, pokud tato žena je biologicky schopna počít dítě, odnosit jej a porodit, tak určitě jej odnosit a porodit může. Nic z toho, že by to dělat nemohla, jsem neřekl. Já jsem jenom upozornil na to, že pokud bude žít se svou lesbickou přítelkyní a neřekne svému dítěti, kdo je jeho otec, a neumožní mu kontakt s tím otcem, tak v tom případě týrá to dítě, protože porušuje jeho základní práva. Takže jestli se díváte, milá slečno, klidně mějte dítě a chovejte se podle všech možností, které vám právní řád dává, nebo společnost. To znamená, milujte jej, pečujte o něj, zřekněte se jej, žijte ve společné domácnosti s mužem, s ženou, s kým chcete, no ale netýrejte jej. Netýrejte jej tím, že mu zatajíte, kdo je jeho otec, a tím, že mu neumožníte kontakt s tím otcem, protože v tom případě jste pro mě vy zločinec a bahno společnosti. Pak mi napsala jiná lesbička. Napsala mi: "Zdravím vás - a nebudu u toho plakat. Zdravím vás, pane Volný. Děkuji za váš politický postoj v této situaci. Fandím vám a moje rodina bude volit Volný blok. Dneska jste mi trošku zaryl do srdíčka. Protože mám osobní zkušenost, tak vím, o čem mluvím. Moje rodina jsem já, partnerka a dcera, kterou jsem porodila před 20 lety, a celý život vyrůstá v takovém modelu rodiny. Je mi 45 let, nikdy v životě jsem se nesetkala ve svém okolí s negací. Moji rodiče mě celý život podporují a tenkrát i prarodiče. Nerozumím tomu, co se kolem toho odehrává teď. Je mi úplně jedno, co druzí o nás rozhodnou, protože můj život to absolutně neovlivní. Mám vše, po čem jsem toužila, a mám šťastný život a rodinu. Pro mne je nejdůležitější rodina, láska, úcta. To vše v rodině mám. Sám dobře víte, jak funguje plno heterosexuálních vztahů a jak se kolikrát k dětem chovají. To je pro mne nepřijatelné, ale s tím nikdo nic dělat nehodlá, protože je to přirozené. A ještě nerozumím jedné věci. Když tedy homosexuálové nemohou mít stejná práva, proč musí mít stejné povinnosti? Jinak ještě doplním, že my s partnerkou se rozhodně nehlásíme k těm lidem, co jako úchylové poskakují v průvodech a ještě jim to stát dotuje, respektive my, daňoví poplatníci. Tak to je asi tak vše. Jen jsem vás chtěla pozdravit a říct pár slov z té druhé stránky. Přeji hodně štěstí a sil. Paní Jana." Paní Jana poslouchala, co jsem říkal. Spousta jiných lidí neposlouchala a zahrnula mě opět urážlivými a agresivními výroky na sociálních sítích, na které si tady stěžovali představitelé KDU. Nejsou v ničem lepší. A jestli bude někdo tvrdit, že homosexuálové jsou třeba lepší rodiče, tak je to ve své podstatě xenofob a rasista. Všichni jsme stejní. Všichni jsme si rovni. Mně jde o to, aby se v budoucnosti nestalo to, že je někdo homosexuální z politických a ideologických důvodů bonusem a výhodou k tomu, kdy se bude rozhodovat o tom, komu bude přiděleno dítě po rozvodu, kdy se bude rozhodovat mezi většinovým a jinosexuálním párem o tom, komu bude dítě svěřeno do péče. A oni jsou to společenské bahno, protože si chtěli ukojit svou potřebu na úkor svého dítěte. Aktivisté řeší údajné znásilnění na pirátské Klinice, politik podal trestní oznámení. Komunita pražských aktivistů se zabývá údajným znásilněním, jež se mělo odehrát v sociálním centru Klinika na Žižkově. Rozruch v komunitě žižkovského sociálního pirátského centra Klinika vyvolal otevřený dopis, který na Facebooku zveřejnily feministické kolektivy SdruŽeny a Prázdné trůny. V dopise autorky tvrdí, že transgender aktivistka Marie F. znásilnila jednu z členek organizace. "Zároveň si myslíme, že jde o aktivní členku komunity, která se často prezentuje na veřejnosti a která by měla také nést důsledky svého chování," dodala pro iDNES.cz jedna z členek SdruŽen. Oběti si nepřejí řešit věc přes policii. Kvůli takovému postupu se pak strhl v diskusi pod dopisem ostrý spor. "Trestní oznámení na základě přání oběti nepodáme, a pokud víme, nehodlají ho podat ani ony.
Jde o soubor nástrojů, kterými se Evropská komise snaží do budoucna v prostoru členských států upevnit a pojistit podporu stále tvrdší a těsnější evropské integraci a všemožně potírat veškeré názory, které jsou k tomuto směřování oponentní nebo kritické. Evropská komise chce v členských státech napříště aktivně zasahovat zejména do těchto oblastí: podpora spravedlivých a svobodných voleb a silné občanské participace, podpora svobodných a nezávislých médií a opatření proti dezinformacím. Jak jsem řekl, když to přeložíme do normálního jazyka, jde o zesílení nepokrytých zásahů orgánů EU do procesu svobodných voleb a svobody informací v členských státech. Pod pláštěm známých frází se tedy skrývá špatně převlečená cenzura a snaha o manipulaci voleb. To vše zaštítěno stovkami stran připravovaných akčních plánů, iniciativ a pracovních dokumentů. Připravují se zásahy do provozu sociálních médií a sociálních sítí, do oblasti politické reklamy. Komise se chystá v roce 2021 předložit legislativní návrh týkající se transparentnosti sponzorovaného politického obsahu. Jinými slovy půjde jednoznačně o omezení politické soutěže, o podporu jednoho směru politických názorů a ideologií a o potlačení názorů odlišných, současnému unijnímu mainstreamu nepohodlných. Komise přiznává, že cílem tohoto jejího snažení je především ovlivnění voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 tak, aby dopadly tím správným proevropským výsledkem. Takže se máme na co těšit. Ale když přejdeme k nám do České republiky, tak tady najednou zjistíme, že existují termíny jako předsudečná nenávist, hate speech, boj s dezinformacemi a samozřejmě mazání na sociálních sítích, o kterém se zmiňoval kolega Španěl. Ono totiž jde o to, kdo bude posuzovat, co je správné a co je zlé. Co je vhodné, co je nevhodné, jaká budou kritéria. Vážené kolegyně, vážení kolegové, když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že tato kritéria jsou značně gumová. Že se přesouvají, jak bylo řečeno u předchozího tisku, kdy vlastně stále to, co bude přijatelné teď, nebude přijatelné za dva roky. Takže hranice toho, co je vhodné a co není vhodné, se bude přesouvat podle názoru toho dotyčného aktivisty nebo majitele sociálních sítí nebo softwarového inženýra, který vyrábí kontrolní softwary, které chytají klíčová slova a obsah automaticky mažou. U nás doma byl odsouzen Walter Kraft za svůj názor. Trestní stíhání Karly Maříkové je stále otevřené. Nesmíme to dovolit. Na to, co je vhodné, na to, co není vhodné. Jsem toho názoru, že cenzura na sociálních sítích by měla být trestána tím, že provozovateli bude zakázáno provozovat byznys na území České republiky. Jde totiž o to, že tu cenzuru provozuje samozvaný orgán bez ohledu na to, co je podle našich zákonů přípustné nebo nepřípustné. Jde až ke kořenům naší demokracie.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, máme zde zákon, kdy Václav Klaus mladší, který na svém profilu banuje lidi a maže obsah, chce za moderaci sociálních sítí posílat lidi do vězení až na tři roky. U nadnárodních společností by byl zákon těžko vymahatelný, zatímco čeští podnikatelé by měli problém zákon splnit. Platformy by nesměly ani odstraňovat robotický spam, který by mohl platformu pro uživatele činit nepoužitelnou.
Já bych se přidal v některých bodech k tomu, co tady zaznělo od mých předřečníků. Čili oni se vzdali práva na všechno, co na tu síť umístili nebo co si na ní přečetli. To je ten právní základ, proti kterému samozřejmě ten návrh zákona, tak jak je tady předložen, nemá šanci uspět. To prostě je v člověku zakódováno. A to není o ideologiích. To je přesně o tom, že se postupně ukrajuje z těch svobod, a k té základní patří vyjádření mého názoru. Já nemusím trvat na tom, že můj názor je správný. Možná není, možná se bude lišit od názoru druhých. Jako co člověk, to názor a je to v pořádku. Já si myslím, že za to téma svobody slova a svobodného projevu názoru stojí za to bojovat v této Sněmovně, byť velmi nedokonalým a špatným nástrojem, kterým je tento návrh zákona. A já si myslím, že tím, že podpoříme tento návrh zákona, byť víme, že je špatný, tak zároveň podporujeme tu debatu a práci na tom tématu zachování svobody slova a svobody projevení názoru. A o to vás chci také poprosit. Protože jak říkal můj předřečník, jsou skutečně země, které mají parlamenty, ale ty mluví jedním hlasem, protože musí. Takže parlament není zárukou svobody.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem reagovat nechtěl už na pana Pikala, prostřednictvím pana předsedajícího, nebo spíš chtěl, ale nakonec jsem to vzdal. Ale po řeči mého předřečníka mi to nedá a musím říct, že - dobře, takže my jsme třeba na Facebooku zboží a majitelem je soukromá firma. No ale přece když budete soukromá firma v České republice nebo v kterémkoliv jiném státě obchodovat se zbožím například, tak to přece ještě neznamená, že si můžete dělat, co chcete. To přece není možné. Prostě tak to je.
Pokud se nikdo nehlásí, neukončím rozpravu z jednoho důvodu, protože tady je procedurální návrh před ukončením rozpravy přerušit rozpravu do schválení evropského aktu, míněno tedy v této věci. Abychom to nemuseli upřesňovat, když tak kolega Martínek upřesní ten svůj návrh. Dobře, tak je to legitimní návrh na přerušení, který není určen časem, ale událostí, takže můžeme hlasovat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. V tom případě končím rozpravu, protože nemám žádnou další přihlášku. Ptám se na závěrečná slova.
Já bych všem poděkoval - tedy všem úplně ne - za velice kultivovanou diskuzi. Čili já mu jako politicky rozumím, ale o tom i to dnešní hlasování je a zatím zaplať pánbůh ještě tady můžeme svobodně mluvit a svobodně hlasovat.
Takže já bych to nechal, tak jak to je.
Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Rozhodneme v hlasování číslo 12, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ústavně-právní výbor jako garanční. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ano, pan kolega Černohorský.
Děkuji za slovo.
Zároveň připomínám, že jednotlivé vlády, včetně třeba i Evropské unie, často tlačí na sociální sítě, aby mazaly víc a intenzivněji. No, on je to prostě podstatný rozdíl. On je podstatný rozdíl, že každý z nás tam máme nějaký prostor. A já nemusím chodit ke kolegovi Martínkovi na jeho profil, on nemusí chodit ke mně a já si tam definuji sám ta pravidla. Ale to je úplně něco jiného, než když to dělá třetí osoba, někdo jiný vám omezuje ten váš profil, banuje. Doma kouřit můžete a v té hospodě ne. To jsou tři základní body, které jsem já zaregistroval za tu celou dobu, když jsme to tady otevřeli. Pokud jde o ty tresty, a tady připomenu, že člověk má být konzistentní, tak jdu vstříc kolegům z Pirátské strany. A víte, že s vaším kolegou Vymazalem to nějakým způsobem řešíme pozměňovacím návrhem, protože naproti tomu je násilný trestný čin, kde ten pachatel dostane dva roky. Takže já se v tomhle snažím být konzistentní. Cituji: "V důsledku toho by se mohlo stát, že předložený návrh by sice zajistil široký prostor k veřejné diskuzi, v praxi by však byl tento prostor zaplaven a zaplevelen urážlivými, spamujícími, dezinformačními nebo vulgárními příspěvky, čímž by společenská diskuze byla prakticky znemožněna." Ty vulgarity tam jsou teď a budou tam potom. Mně samotnému se stalo, že když jsem před rokem koupil roušky, tak někdo na Facebooku napsal, že jsem je vzal z nějakých centrálních skladů. Na tom Facebooku ta zpráva byla celou dobu. To přece každý nějakým způsobem musí navnímat. Předkladatelé bohužel nerozlišují, zda obsahem příspěvku je informace, nebo názor. Tady bych řekl, že ta námitka argumentuje regulací, která je uplatňována na média, a globální platformy se brání tomu, aby byly považovány za média. Striktní regulace v zásadě brání tomu, aby mohly být provozovány pouze tematicky zaměřené platformy, u nichž provozovatel nemá zájem na tom, aby se na nich vyskytla diskuze netýkající se odborného tématu, například proto, že to ostatní uživatele obtěžuje. To se dá velmi lehce změnit v rámci druhého čtení. My tam máme tu hranici 100 tisíc uživatelů. Tady samozřejmě nemá smysl se vlamovat do zavřených dveří. Určitě z toho nevyplývá, že předkladatelé jsou ti, kteří by chtěli, aby se ve veřejném prostoru šířily lži nebo nějaká nenávist. Není to o tom, aby se nemazaly lži, nenávisti, agrese, vulgarity. To naopak, s tím nikdo nemá problém. Bohužel je to tak, že na těch sociálních sítích právě tyhle věci zůstávají. Dámy a pánové, děkuji za podporu.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Takže nejdříve faktická poznámka - Tomáš Martínek. Máte slovo.
Jako u věcí ohledně toho, jestli si banujete na svém profilu - mně to přijde jenom jako pokrytectví. Prostě u sebe si to dělám a cizímu to zakážu, i když to je ta společnost prostě. Já sám s tím souhlasím. Vulgarity také nejsou proti zákonu, také nepůjdou smazat. A nevím, jak by se to vůbec mohlo řešit.
Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. Zopakuji, že hlasujeme o osobách ověřovatelů. Kdo je proti? Hlasování číslo 1 naší 100. schůze, přihlášeno 81 poslanců, pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Pan předseda klubu ODS mě upozornil, že není přítomen žádný člen vlády.
My v SPD nikdy nepřestaneme o demokracii usilovat a nepřestaneme ani apelovat na ty z vás, kteří se cítíte být demokraty, jen zjevně netušíte, co to demokracie je. Je to i právo každého občana říci svobodně, beztrestně svůj názor.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já patřím k nejstarším v této Sněmovně, a tedy pamatuji velice dobře minulý režim. Pamatuji, kdy ne všechny zákony občanů se dostaly na veřejnost. Jistě se shodneme, že šlo o potlačení základních lidských práv. Lidé na Václavském náměstí i na Letné zvonili klíči a křičeli: nejsme jako oni! Vzrostla role masmédií, do televizních vysílání jsou zváni politici a významní odborníci. S touto praxí mají zkušenosti hlavně poslanci SPD. Běžně se stává, že názory odporující generální linii jsou omezovány a autorům je na několik dnů, ale taky někdy i na měsíc zabráněn přístup. Zamyslete se a odpovězte jenom sami sobě. Z tohoto důvodu naše hnutí SPD podpoří poslanecký návrh, který zabrání cenzuře internetu.